Ale je to vládní zákon a mělo by se k tomu postavit Ministerstvo vnitra.
To nepochybně budeme podporovat. Samozřejmě jde o ty starší úředníky, kteří třeba právě nemají to patřičné vzdělání. K paní poslankyni Golasowské jsem se vyjádřil. Takže jsem rád, že jsme od tohoto upustili.
Požádám vás o ztišení. Prosím, pokračujte.
Vím, že je to už jaksi opakování, ale opakování je matka moudrosti. K tomu samozřejmě nedochází. To jsme všechno vítali. Proto je tam i problém v oblasti IT. V oblasti IT nastal problém s odměňováním. Já jsem se ptal pana Postráneckého, zda se tento problém nějakým způsobem už podařilo vyřešit, protože odborníci na IT nějakým způsobem nebyli řádně zaplaceni, protože spadali do nějaké platové třídy. Vím, že se řešila ještě prostupnost ze soukromé sféry do státní služby.
Je důležité, abychom rozuměli tomu, co říkáte.
Tak v tom případě já už asi nebudu moc zdržovat. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Nyní s přednostním právem se hlásí pan předseda Kováčik.
Zaráží mě ta nepozornost, která tady v sále je. Zaráží mě, že ne všichni zřejmě vědí, o čem to je a proč se má, tak jak je navrženo, rozhodovat.
Ještě s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.
Já bych požádal ještě před vyhlášením té pauzy, jestli bychom se nemohli poradit jako předsedové klubů, jestli nebudeme postupovat nějakým jiným způsobem.
Stačí pět minut na přestávku porady předsedů? Čas určený na přestávku vypršel. Prosím, pan předseda Sklenák.
Nevím, jestli to mohu prezentovat jako závěr, jako dohodu předsedů poslaneckých klubů. Každopádně v tuto chvíli dávám návrh, abychom vyřadili všechny neprojednané body z pořadu probíhající schůze.
Je to procedurální návrh. Eviduji žádost na vaše odhlášení. Počkáme, až přijdou kolegyně a kolegové z předsálí. Všechny neprojednané body z pořadu schůze, včetně tohoto. Kvorum se již ustálilo. Mohu zahájit hlasování. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení bodů z pořadu schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Ještě se o slovo hlásí předseda volební komise.
Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, prosím členy volební komise, my jsme měli původně schůzku až za dvě hodiny.
Otevírám rozpravu a první s přednostním právem se hlásí paní ministryně Marksová.
Ten se právě týká lékařské posudkové služby. A my od chvíle mého nástupu na ministerstvo pracujeme na systémových změnách v těch posudcích, aby to nemuseli v budoucnu třeba dělat lékaři, ale dělali to převážně sociální pracovníci.
Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu omluvu. Dnes od 12.30 do konce jednání se omlouvá paní poslankyně Pavla Golasowská. A nyní tedy řádně přihlášení do rozpravy. První vystoupí pan poslanec Klán, připraví se paní poslankyně Golasowská. Prosím, máte slovo.
Tento problém jsme tady už řešili při projednávání zákona o státní službě. Naprosto lidová tvořivost. Nicméně my záplatujeme postupně ten služební zákon, který způsobil nějakým způsobem požár. Proto říkám, můžu se nad tím zamyslet. Je to možné teoreticky. A nám se podařilo vyjmout pouze vlastně Český statistický úřad, který nespadá pod služební zákon. Ostatní tam zůstaly. Nicméně opět, jak jsem už tady říkal mnohokrát, je to nesystémové řešení. Tam se nikomu moc nechce chodit, protože právě je nedokážeme třeba některé dobře zaplatit. Na to je také potřeba upozornit. Kontroverzí je tam víc, ať už se jedná právě například o odborné náměstky. To je skutečně právě v té systemizaci zahrnuto, protože na další nový rok se ta systemizace... Skutečně k tomu dochází. Tady je potřeba připomenout, že v roce 2002 byl schválen zákon o státní službě, nicméně nikdy nenabyl účinnosti. Nabyly účinnosti jenom některé pasáže v té době do roku 2013, nicméně stále se odkládala jeho účinnost. Zákon z roku 2002 byl nicméně dobře propracován. Bylo to tenkrát horké léto, perné léto, nicméně ten návrh zákona dopadl, jak dopadl. Pokud jde třeba nějakým způsobem o provázanost, dámy a pánové, tady si uvědomme provázanost s dalšími zákony. Je to zákon o zahraniční službě, který jsme tady řešili, a můžeme se tady dál bavit o výjimce 70 let, která je opravdu problematická, protože služební zákon říká, že věkem odchodu ze státní služby je věk 70 let. A my jsme tady vytvořili v době projednávání zákon o zahraniční službě výjimku pro některé velvyslankyně, kdy jsme řekli, že jim 70 let promineme. To už jsem tady také říkal a bylo to zjevně jasné. Nechce být. Nakonec se nic nestalo. Nakonec to tedy přešlo všechno pod Ministerstvo vnitra.
Prosím.
To prostě není možné. Každý poslanec má šanci, možnost dát pozměňovací návrh.
Další faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Chalupa.
Děkuji za slovo, dlouho vás nezdržím.
Žádná faktická poznámka není přihlášena.
Ale bude to jeho návrh, který si načte. Některé ty úkony jsou nevratné nebo složitě vratné. O tom to je. To není dětská hra. To je stát, prosím pěkně.
A nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Klán.
On má pravdu. Ale mě mrzí, že když jsme to projednávali na výborech, proč se to nepředložilo už dávno tam. Jenže tady ten stát opravdu musí zabezpečit ten přenos dat. To není žádná dětská hra, nějaké bezkontaktní věci. Nemám ji prostě kvůli bezpečnosti, jenom kvůli bezpečnosti, protože mám obavu, že to bude zneužito. To je potřeba také všechno připravit. Ale říkám, mám tady důvodnou obavu, že když to skončí zpátky ve druhém čtení, a nevěřím ani moc tomu, že by hnutí ANO přišlo s nějakým komplexním pozměňovacím návrhem, to tady říkám sám za sebe, nevěřím tomu. A když mám na to dost času během tří let, tak pak až ve třetím čtení to tady prostě pěkně zbourám a budu mít z toho legraci a pak budu za toho jako úžasného, že já jsem vám to říkal. Já jsem vám to říkal, že to prostě nemůže fungovat. Ale říkám, velice mě bude zajímat, jak ten komplexní pozměňovací návrh bude vypadat. A občanské průkazy a jejich změna jsou opravdu dopady do společnosti a bude to stále velký problém. Proto říkám, je potřeba s tím něco začít dělat. Ale bourat tady něco, kde jsme se na tom podíleli všichni napříč politickým spektrem, je podle mě chyba.
Také děkuji. Prosím, pane poslanče.
Chtěl bych jenom upozornit, že těch pozměňovacích návrhů, které byly načteny a o kterých dnes bychom měli hlasovat, je téměř 25, s tím, že to také o něčem svědčí. Kladu si otázku, jestli u tak závažného dokumentu, jako jsou občanské průkazy, u tak závažného posouzení z hlediska elektronických čipů, které se dotýká ochrany osobních údajů každého občana České republiky, je toto správné. Jestli Poslanecká sněmovna vůbec zvažuje a domýšlí bezpečí svých občanů. Procházeli jsme si tady tento týden poměrně obsáhlou diskusí na téma bezpečnosti, na téma terorismu, na téma ochrany obyvatel, zajištění ochrany státních hranic České republiky, a na druhé straně nejsme schopni garantovat, že základní evidenční údaj, který má být obsažen v občanském průkazu, bude dostatečně chráněn a právě bude plnit tyto účely jako prvotní akt ochrany občana České republiky. Zamítnout ten zákon asi by skutečně nebylo správné. Vrátit ho do druhého čtení se mi jeví jako schůdná cesta. Podpořím vrácení do druhého čtení.
Pan poslanec Váňa se svou faktickou poznámkou.
Vážené dámy, vážení pánové, před chvíli tady kolega poslanec komunistické strany vyjádřil překvapení, že tady poslanci debatují. A já vyjadřuji určitou obavu, zda se nám tady nešíří nějaký virus proti demokracii. Takže bych poprosil, abychom byli velmi opatrní ve zpochybňování práv poslanců vládních či jakýchkoliv jiných stran vystupovat k čemukoliv.
Děkuji, pane poslanče.
Předkládal jsem ho jako právník, jako advokát, který měl obavu, že tady vytváříme bílé koně tím, že ta občanka neobsahuje zásadní údaje o tom, jestli ten člověk je svéprávný, nebo je omezen na té svéprávnosti. Nezlobte se, já jsem opravdu, promiňte mi to, venkovský advokát, nejsem z Prahy a nemám technické vzdělání. Ale za to, jak dopadl tento návrh zákona, nemohu. A v tomhle ohledu vy mi teď řeknete, v roce 2017, že ten zákon je špatně připraven? Teď tomu nerozumím. Ale ten tisk 234, ten vám tedy nezapomenu.
Hezký, dobrý den. Kolegyně a kolegové, pane předsedající, paní a pánové, račme se vzájemně poslouchat. Pan kolega Klán přece, pane kolego Váňo, prostřednictvím předsedajícího, nenamítal nic proti tomu, že se tady diskutuje. Pan kolega Klán se divil nad tím, že ve třetím čtení se vládní poslanci mezi sebou přou o to - vzájemně si zamítají návrhy a tak podobně.
Děkuji za slovo. On to už tady předseda Kováčik řekl za mě. Já jsem nezpochybnil žádnou diskusi. Mě jenom prostě udivuje, jak si vládní poslanci zamítají vládní návrhy. Přece jenom byste měli držet při sobě. A paní zpravodajka to ví. My často o tom spolu diskutujeme, bavíme se o tom i na výboru a prochází cokoliv, co je potřeba. Já tady zastupuji samozřejmě občany České republiky a jde o to, aby oni měli jednodušší komunikaci s úřady. Jenže to je hudba budoucnosti, stále tolik přístrojů tady není. Na to jsme si ještě neodpověděli.
Já vám také děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážený pane předsedající, já bych chtěl upozornit jenom na jednu nepřesnost ve vystoupení pana poslance Pilného. Ani ty naše notebooky nemají v sobě čtečku nějakého čipu.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan poslanec Klán opět nevyužil možnost, a to v zájmu občanů této země, kterými tady hauzíroval, aby mi odpověděl, kam mám zapojit tu čtečku. To, co říkám, není nic proti této krásné zmenšené miniatuře, která obsahuje biometrické údaje. Nic proti této občance. A k tomu, co říkal pan předseda Filip. Bohužel se mi to nepodařilo. To znamená, že nejen jako předseda hospodářského výboru, ale jako poslanec Ivan Pilný jsem udělal všechno možné pro to, aby ten zákon byl uveden do podoby, která dává smysl. Takový přístroj má třeba tady můj kolega Kasal, který sedí vedle mě. Ta zařízení, která jsem tady ukazoval, umožňují připojení pomocí bezkontaktního čipu, to ano, ale to ten zákon neobsahuje. A těch zařízení, do kterých bude možno zapojit USB, bude drasticky ubývat v období, kdy budou přibývat postupně ty občanky s čipem.
Otevírám tedy rozpravu, do které se přihlásili zatím dva poslanci - jako první pan poslanec Ivan Pilný, připraví se pan poslanec Jan Klán. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pokud neznáte odpověď, já budu slušný, můžete tu čtečku dát do šuplíku. Takový konektor tam neexistuje! Pak jsem se pokoušel najít v tom nějaké ratio, co vlastně s tou občankou s čipem budeme dělat. Nalezl jsem dvě věci, o kterých bych se chtěl vyjádřit, a to je elektronický podpis a potom nebudeme chodit na úřady. Elektronický podpis, mantra, certifikace, certifikační autority. Ve skutečnosti jde o to, abyste prokázali, že jste to, co jste, a že máte právo tu transakci provést. Teď to vypadá tak, že vy přijdete, takhle přiložíte kartu, a pokud je ta částka dostatečně malá, máte zaplaceno. Pokud není, schválíte ji, dáte pin a je hotovo. Právě jste se elektronicky podepsali. Druhá na světě! Občankou se nikdy nebude platit. Teď si představte, že chodíme mnohokrát za rok na úřady. Tam se zapisujeme do nějakých knih nebo opisují údaje z naší občanky. Občanka nemá bezkontaktní čip. To znamená, suma sumárum shrnuto, pokoušíme se zavádět technologii z minulého století naprosto obsoletní za stovky milionů korun na úkor daňových poplatníků.
Páni poslanci, poprosím, zanechte svých hovorů v sále, případně se přesuňte do předsálí. Víte, na koho se dívám.
Dneska už můžete bez jakýchkoli problémů jít na CzechPOINT a zjistit stav svého bodového konta řidiče. Občanka není přijímač esemesek.
Je to zajímavý příspěvek. Mnozí z nás neznají tu problematiku.
Už jsem se pokoušel tady, nebo vím z médií taky, že už Státní tiskárna cenin, aby si zachránila kůži, pilotuje tisk těch občanek s čipem, samozřejmě bez výběrového řízení, jak to bývá. A my tady budeme schvalovat prostě něco, co bude stát tuhle zemi stovky milionů a nemá to absolutně žádný smysl.
Alespoň nějaký základní respekt ke kolegovi, který vám tady něco říká.
Já se omlouvám i za svoji hlasovou indispozici. Prosím, zvažte to při svém hlasování.
S faktickou poznámkou chce reagovat pan poslanec Klán. Po něm faktická poznámka pana poslance Chalupy a pana poslance Stanjury.
Chápu, že je trochu indisponován, ale mohl být trošičku blíže tomu mikrofonu. Tomu nerozumím. Možností je hodně, proč tomu nerozumím. Ale víte, když jste přece vládní koalice, tak budete držet při sobě. Ale mě to baví. A u těch občanských průkazů s čipem, to je další věc, která vás tady, jak je vidět, poměrně nahlodává. Takže mě to celé fascinuje. Když jste vládní poslanci, tak držte při sobě! A vy furt jdete: Zamítnout! A ti to dělají špatně a ti to dělají hůř! Vypadá to blbě. A já potom budu mluvit o tom v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, vážení kolegové, kolegyně, já tady pana kolegu pobavím dál. Odmítám tady dělat politiku takovou, že se tady budou utrácet státní peníze, peníze daňových poplatníků, za věci, které nejsou připraveny. Tady je spousta iniciativ: Bezpečná města, Smart City. Já si myslím, že tahle země má na to, aby byla Smart Country, a pokud přijmeme tento zákon, tak nikdy Smart Country nebudeme!
S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.
Mohl bych uvádět nějaké příklady, které by nebyly úplně přiléhavé. Ale pořizujeme si něco, nebo máme si pořídit něco, co nám k ničemu nebude. Můžeme se pak pochválit, že jsme si něco pořídili, že to vypadá jakoby pokrok, ale pokud to v praxi nevyužijete, tak to v zásadě je úplně zbytečné. Krásnou, nejlepší materiál na střeše, krásnou barvu. A myslím si, že schválení tohoto zákona je zbytečné, nikam nás neposune, je to takový výstřel do tmy. Protože pak se budeme divit, že ten detail vlastně k ničemu není.